Další paní poslankyně Černochová, poté pan poslanec Komárek.
Protože jak víme, paní kolegyně dlouhé roky pracovala v rámci hnutí ANO. Víte, naštěstí jsem jedna z těch poslankyň, která sem přišla s tím, že podpořím návrh, který je dneska projednáván.
Další pan poslanec Komárek.
Tím taky těm zvířátkům nepomůžeme. Ani já jim nepomůžu. Čím jim pomůžeme? Můžeme jim pomoci rukama. Že je zvedneme. Bude to malý krok pro lidstvo, ale velký skok pro norky a lišky.
Nyní pan předseda Miroslav Kalousek s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo. My vodňanská kuřata a kostelecké uzeniny nejíme. Je to ryze ze zdravotních důvodů. My chceme, aby naši poslanci byli fit.
Další s řádnou přihláškou pan poslanec Jiří Koubek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, zahajuji odpolední jednání Poslanecké sněmovny. Než přistoupíme k projednání dalších pevně zařazených bodů, prosím předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb.
Pane předsedající, děkuji za zapnutí mikrofonu a udělení slova. Vám, vážené kolegyně a kolegové, přeji dobré odpoledne. Mám pro vás připraveny výsledky čtyř volebních bodů, které jsme hlasovali tajným způsobem ve Státních aktech. Tak a teď jednotlivé body. A já mohu konstatovat, že v této volbě bylo vydáno 139 hlasovacích lístků, stejný počet byl také odevzdán. Je to číslo stejné pro všechny volby. Bylo to vždy 139 lístků. Tedy 139 z vás. Tak, a jaký je výsledek volby do Rady Českého rozhlasu. Takže podle volebního protokolu konstatuji, že náš kolega Vítězslav Jandák byl zvolen v prvním kole členem Rady Českého rozhlasu. On tu není, ale můžeme mu asi zatleskat. Snad pod čarou mohu dodat, že členství v Radě Českého rozhlasu je neslučitelné s funkcí poslance. Takže předpokládám, že pan kolega, když měl o tuto funkci zájem, že i personálně se s námi brzy rozloučí, aby se mohl tedy posléze ujmout výkonu nové funkce v médiích. Znamená to, že v této volbě byli v prvním kole zvoleni dva kandidáti. Je to Martin Doktor s 90 hlasy, známý olympijský reprezentant, a Tomáš Samek 72 hlasů. Zůstalo neobsazeno jedno místo. Ke třetí volbě: Konstatuji, že bohužel ani v jednom případě jsme tady opět nebyli úspěšní. Jan Kinšt získal 62 hlasů a Jana Schenková dokonce pouze 13 hlasů. Takže v této volbě nebyl nikdo zvolen. Je to už čtvrtá volba, a protože je vždy jednokolová, tak ta volba končí a panu prezidentu Kalovi tím vzniká opět povinnost dodat Sněmovně nové návrhy. A konečně poslední volba: Tam jsou dvě neobsazená místa. Výbor pro vědu, školství a mládež navrhl pouze jedno jméno, a to paní profesorku Janu Geršlovou. A tady konstatuji, že získala 98 hlasů a byla do této kontrolní rady zvolena. Takže tolik dnešní výsledky voleb a o dalším postupu volební komise vás budu informovat. Minimálně jsem slíbil teď na stenozáznam a na mikrofon, že vyhlásím lhůtu pro návrhy na předsedu té nové vyšetřovací komise. Informoval jsem se u předsedů klubů, že souhlasí s tím včasným termínem, aby ta volba mohla být provedena v pátek. Takže prosím, vyhlašuji tímto lhůtu na návrhy na předsedu nové vyšetřovací komise pro možné úniky ze spisů dnes do 18 hodin.
Já vám děkuji, pane předsedo. Prosím, pane poslanče.
Tento bod je poměrně jednoduchý. To je smysl pozměňovacího návrhu. Osvěžím vám, že garančním výborem byl určen rozpočtový výbor v prvním čtení. Vláda bez připomínek vyslovila s tímto tiskem souhlas a ani z diskuse jsem zatím nezachytil výraznější polemiku či příspěvek. Jen za sebe dodávám, že se pak přihlásím do podrobné rozpravy, abych se přihlásil k jednomu technickému detailu, který je v podstatě dohodnut mezi předkladateli, ale i dalšími zúčastněnými subjekty, a to jde o myšlenku, že by tento fond a hospodaření s ním mělo být důkladněji kontrolováno. Čili pozměňovací návrh poslance Jiřího Dolejše zní: Náklady nezávislého auditora na ověření výroční zprávy jsou hrazeny z prostředků Fondu zábrany škod." Konec citace.
Předpokládám, že ani paní zpravodajka, ani pan navrhovatel nemají závěrečná slova, a vzhledem k tomu, že nepadly žádné další návrhy, končím druhé čtení tohoto návrhu a děkuji. Předložený návrh uvede za navrhovatele pan poslanec Roman Váňa.
Vážené dámy, vážení pánové, projednáváme novelu ústavního zákona o bezpečnosti České republiky, kterou předložila skupina poslanců napříč politickým spektrem. Jedná se o zavedení práva občanů na držení a nošení zbraní za účelem zabezpečování bezpečnosti státu.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající.
My jsme projednali v rámci bezpečnostního výboru tuto novelu na 41. schůzi dne 19. dubna.
Já vám děkuji, pane zpravodaji. Takže řádná přihláška?
Bezpečnost jsou i zpravodajské služby, je to i kybernetická bezpečnost a další aspekty bezpečnosti České republiky. A zároveň upozorňuji, i co se týká zdravotních rizik.
Takže končím obecnou rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o závěrečné slovo. Zpravodajové? Končím podrobnou rozpravu. Opět, ptám se na závěrečná slova. Otevírám další bod číslo 22, kterým je Zeptám se v této souvislosti, zda máte zájem o úvodní vystoupení, nebo... Budeme tedy pokračovat v přerušené obecné rozpravě, kde se o slovo postupně přihlásili pan poslanec Karel Rais, poté paní poslankyně Jana Černochová.
Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Miroslav Kalousek.
Takhle to bylo v 18. i 19. století s otrokářstvím. Tohle je stejný proces. My si to nepřejeme a věříme, že jednou, třeba už nebudeme na světě, to bude zakázáno na celém světě.
Nyní s přednostním právem pan předseda Faltýnek, poté s přednostním právem pan předseda Kučera.
Já bych jenom velmi stručně zareagoval na vystoupení pana kolegy Koubka prostřednictvím pana předsedajícího. Ale já to nevím, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího. Jestli si je vycucalo z prstu, nebo ne, já to nedokážu posoudit. Já to v tuto chvilku nevím.
Já vám děkuji.
Děkuji za tuto racionální poznámku.
Já vám také děkuji.
Dobrý den, děkuji za slovo. Ale musíme si uvědomit jednu věc. Je to případ, kdy podnikání je zjevně neetické.
Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Pastuchová, poté faktická poznámka pan poslanec Adamec. Prosím, paní poslankyně.
Já děkuji za slovo.
V 65 letech ovšem skončí povinnost pojišťovny hradit náhradu na ztrátě výdělku a náš pan Novák by měl odejít do starobního důchodu. A tak po 65. roku života pan Novák již bude žít pouze ze sociálních dávek. Riziko propadu do sociální sítě po 65. roku života nehrozí jenom našemu fiktivnímu zdravotně postiženému horníkovi Novákovi, ale tisícům jeho dalších kolegů. Je to časovaná bomba, kterou by z mého pohledu mělo deaktivovat zejména Ministerstvo práce a sociálních věcí. Na závěr jednání tohoto podvýboru bylo přijato usnesení, ve kterém podvýbor žádá ministryni práce a sociálních věcí a ministra průmyslu a obchodu, aby připravili možné změny řešení odškodnění těchto specifických skupin. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Hájkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Ivan Adamec.
Děkuji. A řekl bych, že těch překážek jsem tam viděl tolik, že jsem se začal zajímat o návrh tohoto zákona jako celku. Já si myslím, že je potřeba, aby Sněmovna rozhodla, jak bude konečný návrh vypadat. Jako tři pozměňující návrhy, které vám tady za chvilku řeknu. Zkusme se teď podívat na ty mé tři pozměňující návrhy. Jednak se týká vrcholových řídících zaměstnanců. Ano, ta snižuje částku 75 tisíc na 60 tisíc, což samozřejmě se někomu může zdát velmi málo. Ale berte to z mé strany jako pokus o vstřícnost. Má to svoji logiku. Nejsou jenom léta dobrá, léta výdělečná, kdy roste ekonomika. Jsou i doby horší, kdy to pak tomu zaměstnavateli může udělat skutečně vážný problém. Takže to je první pozměňující návrh, který později v podrobné rozpravě načtu. Pak tady mám záležitost, která se týká inspekce práce. A tady tedy musím říct, že také mám variantní řešení. Tam se dost drakonickým způsobem zvyšují pokuty. Já nevím, to je asi dneska takový trend všude dávat pokuty. Vysoké pokuty. Teď už jsem zjistil při tom návrhu zákona, že má mít odrazující charakter. No, ale ten odrazující charakter také může být pak velmi lehce likvidační charakter. Přesně. To vám přečtu až v podrobné rozpravě. A samozřejmě jsou tam úpravy takové, aby ty delikty byly posuzovány, řekl bych, správně, jednoznačně a v rozumné míře. A třetí typ pozměňovacího návrhu se týká pracovní doby a doby odpočinku. Vládní návrh má napříště upravit minimální dobu dvou dnů pro seznámení zaměstnance se změnou pracovního rozvrhu i pro případy, že se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnou na jiné době seznámení než standardních 14 dní předem... V některých provozech... Končí nám volební období a někteří z vás možná budou zase zaměstnanci a bude se vám to hodit. Odůvodnění tohoto návrhu. Vládní návrh má napříště upravit minimální dobu dvou dnů pro seznámení zaměstnance se změnou pracovního rozvrhu i pro případy, že se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnou na jiné době seznámení než standardních 14 dní předem. Děkuji, pane předsedající. V některých provozech, jako je doprava, energetika, je ale nutná i větší flexibilita.
Tedy žádná volební kampaň, ale zdroj prakticky z organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Já sice rozumím té křivce, která ukazuje nárůst ze státního rozpočtu, který jde na dofinancování, na granty pro sociální služby. Ale nejsem si jist, že vždy jde o ta tři "E", čili účelnost, hospodárnost a efektivnost. Tady bychom si měli v těch prioritách udělat trochu větší pořádek od centra přes kraje až po trojkové obce. Jsem rád, že se podařilo pod tlakem situace, pod tlakem odborů, ale také pod tlakem poslanců a sociálního výboru v té věci možná učinit tu poslední kapku.
Děkuji za slovo. Jistě je naprosto v pořádku, že se zabýváme i zvýšením platů v sociálních službách.
Nyní faktická poznámka pana předsedy Sklenáka.
Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, já se musím vrátit k úvodu vystoupení pana poslance Opálky a ohradit se proti označení tweetu pana premiéra jako špinavosti. Ten tweet přesně vystihuje situaci, jaká byla dnes při projednávání zákoníku práce. Tak to je. Proto byla přestávka, a když jsme se potom sešli, tak skutečně pro návrh na přerušení zákoníku práce do příští schůze hlasovali i poslanci ANO i poslanci KSČM, přesně jak pan premiér napsal. A přerušení projednávání do příští schůze fakticky znamená, že ten zákoník práce už projednán nebude.
Nyní faktická poznámka pana předsedy vlády, poté pana poslance Kováčika, poté kolegy Marka Bendy.
Jsem rád, že tady sledujete můj Twitter. A vracím se k platům. Za prvé, bylo to rozhodnutí vlády, a já tady mluvím za vládu jako předseda vlády. A je přece jasné, že ta vláda je koaliční. Druhá poznámka. Není to předvolební rozhodnutí, protože my jsme se na tomto kroku dohodli už loni, na konci loňského roku jsme se dohodli, že k 1. červenci změníme zásadním způsobem tarifní tabulku. Dohodli jsme se na tom s odbory, které zastupují pracovníky v kultuře, se zaměstnanci v sociálních službách a také se školskými odbory, že prostě uděláme tuhle strukturální změnu, a protože už se nepodařilo najít finanční prostředky ve státním rozpočtu na první pololetí, tak jsme se dohodli, že to uděláme od 1. července letošního roku. Ale to rozhodnutí na vládní úrovni, na koaliční úrovni, padlo na konci loňského roku a paní ministryně Marksová na základě toho začala připravovat příslušné nařízení vlády, které teď vláda schválila s účinností od 1. července. A pokud zde byla řeč o dalších pracovnících, tak já chci jenom pro pořádek připomenout, že od 1. července také vracíme příslušníkům bezpečnostních sborů, to znamená policistům, hasičům, celníkům, příslušníkům Vězeňské služby, 10 % jejich tarifního platu.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Typická sociální demokracie! Oni tady nejsou a na všechny ostatní svádějí svoji nepřítomnost a neúspěch. Oni to pokazili a na tweetu si pak řeknou, že oni jsou jedničky. Přátelé, a teď mluvím k přátelům ze sociální demokracie. Když něco řeknete, tak to řekněte celé! Protože hnutí ANO bylo připraveno pro to hlasovat. A KSČM nebude nadále tou, která vám vždycky s odpuštěním bude zachraňovat zadek, když tady nemáte lidi! Nikoliv že jsme ho odkopli! Děkuji mu za to, že alespoň tak jej označil.
Děkuji panu poslanci Pavlu Kováčikovi. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Marek Benda.
Krásně jste se vrátili do zákoníku práce. Tak já bych chtěl konstatovat, že ano, naším záměrem bylo zabránit projednání zákoníku práce. A rozhodně se nemají projednávat normy jako zákoník práce, které v nějaké podobě přijdou, pak se zjistí, že náhle sociální demokracie, jak tady bylo teď přiznáno, je domluvena na výboru s komunisty na nějakém úplném jiném znění, které se nám tady přednese.
Další pozměňovací návrh se týká evidence týdenní pracovní doby. Tato povinnost významně administrativně zatíží vysoké školy a je cizorodá akademickému prostředí vysokých škol." Tady jde v podstatě o jakési zpřesnění, aby bylo zřejmé, jakým způsobem je ta komunikace v doručování písemností.
Mám zde dvě faktické poznámky. Prosím, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan ministr Pilný.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Už takhle máme velké problémy. Chybí nám 120 tisíc míst, která nejsou naplněna. Mohl bych pokračovat dál. To, co se stalo, je to, že na tripartitě byla dohodnuta nějaká kostra zákoníku práce. Z toho důvodu navrhuji zamítnutí tohoto zákona.
Nyní s přednostním právem pan předseda Kučera.
Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedající. TOP 09 už od samého začátku popírá, že by tento návrh i přes ten deklarovaný cíl šel správným směrem. Naopak jde přímo opačným směrem. Na tom se shodují i zaměstnavatelé, a to ať už ti velcí, které zastupuje Svaz průmyslu a dopravy České republiky, nebo i ti menší, kteří jsou zastoupeni v Asociaci malých a středních podniků a živnostníků České republiky.
A pak ještě má tento pozměňující návrh druhou část. Legislativní postup tohoto tisku však získal značné zpoždění a není jisté, zda bude dokončen včas, nicméně mělo by to být podle tohoto tisku. Dámy a pánové, seznámil jsem vás velmi stručně se svými pozměňovacími návrhy.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem si dovolil navrhnout několik pozměňovacích návrhů, které bych stručně jenom vysvětlil, a okomentuji je potom podrobně v podrobné rozpravě. Jde o povinnost zaměstnavatele, že takovouto zprávu by měl ze zákona předkládat každý zaměstnavatel odborové organizaci. Myslím si, že už je to relikt minulosti, že to je zpráva, která pokud nebude, protože se stejně odborové organizace pravidelně scházejí s vedením společnosti a projednávají záležitosti týkající se zaměstnanosti, není potřeba, aby něco takového striktně bylo dáno zákonem. Myslím si, že je to úprava nadbytečná a v tuto dobu už opravdu nedůvodná.